Bohužel, reflexe těch připomínek od Legislativní rady vlády byla zcela minimální, spíš nulová. V naprosto kritických částech tohoto zákona prostě nenašla shodu. Ještě se sluší přiznat, že navrhované změny bezesporu urychlení výstavby dopravní infrastruktury přinesou, to nepopírám. Celá diskuse se tak vlastně vede pouze o tom, zda účel světí prostředky. Z těchto důvodů Piráti návrh - pro který se mimochodem vžila u nás v resortním týmu přezdívka lex laxativ - nepodpoří.
Já teda musím říct, že bohužel na to, že to je - a já už jsem to tady říkal... Bohužel se tak nestalo. To prosím tak není, ale ten systém se mi nelíbí. To je potřeba říct, že takhle by se to nemělo dělat. No to je pravda, ale na druhou stranu to bylo vždycky. To bychom se nehnuli z místa. To je potřeba si říct. Takže ten problém já tam nevidím. Ale musím říct, že to chceme, chceme urychlit výstavbu. A ještě mi dovolte, abych řekl jednu věc. A víte, kdo byl nejvíc překvapen? My budeme muset něco dělat! To začíná až teď. A který máme měsíc? No červen, to je prakticky půl roku.
V tom případě, pokud jde o omluvy přednesené na této schůzi, pan poslanec Martin Kolovratník je přítomen. Je tomu tak. Děkuji.
Jsme v situaci, kdy chceme investovat, nicméně k investicím nestačí pouze zdroje, k investicím musíme mít i schválené projekty, a situace, kdy jsme čekali mnoho a mnoho let na konkrétní schválení a možnost zahájení stavby, byla neúnosná. V zákoně o vyvlastnění navrhujeme urychlení řízení o vyvlastnění, opět stanovení jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy. Nezapomínejme ani na vodní a energetickou infrastrukturu, kdy navrhujeme rozšířit možnost využití takzvaného institutu mezitímního rozhodnutí. I toto tomu poslouží a obce budou moci například přípoložky a vše, co je s tím spojené, řešit rychleji. Je nutné říci, že k návrhu zákona byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů. Jsou jich desítky. Především chci říci, že se nejedná pouze o polský model. Mohl bych zde hovořit - a celá řada z vás to i ví - o desítkách a stovkách případů, kdy právě toto období bylo zcela kritické. Dalo se to tam až v rámci pozměňovacího návrhu pana poslance Kolovratníka.
Otevírám rozpravu. Máte slovo, pane poslanče.
Milé kolegyně, milí kolegové, já už jsem to zde v podstatě všechno řekl při prvním čtení. Nechci se opakovat, takže jenom stručně. Asi si všichni přejeme urychlit výstavbu především tedy té dopravní infrastruktury, ale asi se také všichni shodneme na tom, že když chci něco urychlit, tak nejprve musím pochopit, proč ten proces staveb dnes tolik drhne. Na toto ale předkladatelé bohužel rezignovali. Stavíme tak dnes dům bez pevných základů. Místo toho šli s řešením pouze po povrchu problémů, takže výsledkem jsou intuitivní opatření spočívající, řekl bych, až v metodě kobercového náletu, to znamená místo inteligentních změn. Jde vlastně o léčení symptomů bez toho, že bychom chtěli pochopit, co za tím vězí. Ano, ta teplota vám sice klesne, ale zcela rezignujete na pochopení toho, proč jste ji vlastně prve dostali.
A prosím, rozdělte vejce na dvě skupiny. To jsou dvě rozdílné kategorie. Ale pokud se bavíte o průmyslu, tam se soutěží o každý halíř. To vám můžu podepsat. A ten, kdo určuje tu cenu na pultě, tak jsou řetězce. To nejsou ti chovatelé, to nejsou ti výrobci potravin, to nejsou zemědělci. Tady se velká část vajec používá do průmyslu. A tady umřou ti dodavatelé, v uvozovkách, kteří dodávají do průmyslu. To je celý příběh. Já s tím nemůžu nic dělat, já s tím můžu pouze nesouhlasit. A pak jenom bych poprosil o jednu věc, když jsou tady odborníci na ten chov slepic. Slepice je hrabavá, a ne hrabivá.
Mně to je úplně ve výsledku jedno, protože jestliže budou všude vejce z neklecových chovů, tak to budeme mít všichni pekaři úplně stejné. A ve výsledku ty slepičky se stejně budou chovat podle sebe. Myslíte, že těm slepicím, když jich je pohromadě sto, je dobře? Tak se tam běžte podívat, abyste to viděli. A když jich je sto pohromadě, tak opravdu, věřte tomu, že zvítězí ten kanibalismus. A vy tu slepici, kterou uklovaly, ani nenajdete, protože než tam přijdete, tak už ji dávno snědly. Tak to prostě běžně funguje. A je jenom rozdíl v tom, že vy sedíte tady v lavici a já běhám doma i s tou lopatou a s těmi vidlemi. To je ten rozdíl!
Děkuji a prosím paní poslankyni Balaštíkovou, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou s faktickou poznámkou. Paní poslankyně říká, že je to omyl, takže nic.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozhodl jsem se také vystoupit v rozpravě k zákonu na ochranu zvířat, a to k bodu případného zákazu klecového chovu nosnic. Uvědomil jsem si totiž, že dvě cílené reportáže z chovu nosnic splnily očekávání zadavatelů, neboť přímo mířily na emoce občanů, kteří tyto reportáže viděli. Vůbec se nedivím tomu, že mnohým občanům naší vlasti, kteří neznají problematiku chovu drůbeže, po zhlédnutí obou reportáží v České televizi nezůstalo takzvaně oko suché. Jako zemědělský inženýr, sice více než 30 let mimo zemědělskou praxi, jsem si problematiku chovu nosnic opět osvěžil při návštěvě České zemědělské univerzity v Praze u paní profesorky Tůmové z katedry speciální zootechniky. Po konzultaci s touto odbornicí na chov drůbeže a rovněž po přečtení několika odborných statí k této problematice předkládám několik věcných argumentů, které v obou reportážích České televize nezazněly. Tak například je prokázáno několika studiemi, že úhyny nosnic v obohacených klecích jsou dvakrát nižší než na podestýlce, mírně nižší než ve voliérách, a dokonce více než čtyřikrát nižší než ve volném výběhu. A tak se nabízí otázka, proč tomu tak překvapivě je. Ale ono je to jednoduché. Hovořil tady o tom vlastně i můj kolega pan poslanec Bláha. Kromě kanibalismu se ve velkých hejnech projevuje i hysterie a další nežádoucí změny chování, které snižují užitkovost zvířat. Rovněž spotřeba krmiva je na podestýlce a ve voliéře a ve volném výběhu vyšší než u chovu v obohacených klecích. Ale předpokládám, že dnes bychom tady neřešili zákaz klecových chovů. Je třeba se ještě krátce zmínit o tom, že již v roce 2012 přešla Česká republika u bateriových klecových chovů na obohacené klece. V roce 2012 však Evropské unii ještě 13 států přiznalo, že nesplnilo rozhodnutí Evropské unie z roku 1999 o zákazu klecových chovů.
Tak. Další, co je pro mě velmi důležité, je navýšení znaleckého posudku právě na dotčené pozemky. Prostě to tak je, ale je to dobře, že to tak je. To by nebylo dobré, kdybychom měli všichni na stejnou věc stejný názor. No hergot, promiňte, ale co jiného by mělo být v těch seznamech než státní priorita. Protože kdo nic nedělá, nic nezkazí. Můžeme mít celou řadu názorů na ni, ale pravda je ta, že bezesporu nás posílá a posouvá dopředu, a proto bych požádal o její schválení tak, aby mohla platit, a mohla nejenom platit, ale mohla nám umožnit stavět.
Pěkné dopoledne.
Proč tam jsou třeba ty jaderné elektrárny? Co potřebujeme u těch silnic, které tam teď přidáváme? Jak jsme se posunuli? Jaký to pro ně bude mít přínos? To je to, co má být v důvodové zprávě. Takže ta důvodová zpráva celkově je naprosto odfláknutá na to, že to dělala v podstatě tři ministerstva.
Děkuji za slovo. Já jsem netvrdil, že ty poznatky a ty mechanismy nevycházejí z praxe. Já jsem říkal, že nejsou řádně odůvodněny. Bohužel v celé té důvodové zprávě k tomu zákonu taková čísla nejsou. A fikce souhlasu, to jsem tady už několikrát zmiňoval, ta je tam odůvodněna jednou naprosto vágní větou. A takhle se to prostě dělat nedá.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat. Proto jsem se přihlásil, abych reagoval na to, co tady zaznělo. Kolegyně, kolegové, podívejte se každý do svého kraje, určitě najdete stavbu, která stojí. I kolegové Piráti si jistě najdou ve svých krajích místa, která jsou schopni zdokumentovat zcela přesně a jasně, proč některá stavba stojí. A přece občan, vlastník, majitel je zodpovědný a ví, jak postupovat a co chtít. A zase se objevují tendence, některé stavby ne, některé stavby ano. My nejsme schopni dopředu určit, jak se bude vyvíjet tato situace, a proto hledám nějaký rozumný kompromis návrhů. Proto podpořím hlasováním tady tolik zmiňovaný polský, ale já bych nerad, aby to skončilo u slova polský, ale řekněme moderní evropský model stavby a postupu k urychlení výstavby infrastruktury států. Z druhé strany si kladu otázku, proč by to nemohlo být použito plošně na velké stavby a ostatní stavby. A hlavně, my tady hovoříme, jako by tady byla skupina úředníků, kteří úmyslně chtějí využívat veškerých svých možností, které jim stavební zákon a další dávají, aby se na těch vlastnících nějak snažili něco. A nechci předjímat. Já si myslím, že ta pravda je někde uprostřed. To je důvod. Za vším hledejme ten základ. Parlament schválil výkupní ceny, schválil možnosti a já si myslím, že dneska už není člověk, který by říkal, že když stát něco potřebuje a jde zákonným vyvlastněním, že na tom finančně prodělává. - Protože tady dostane někdo třikrát víc a tlačí a stát mu ještě vyhovuje. - Proč já mám být ten hlupák a on je ten chytrý a ještě ho chválí tady, jak bojuje za zájmy soukromého vlastnictví. Zkusme se taky zamyslet nad tím, co je cílem. A tady si myslím, že toto je postup. A ten postup nemusí být nejlepší. Protože co se stane v rámci rozvoje České republiky a snahy proinvestovat se touto krizí? Budete mít balík peněz - a kde budou ty projekty? No nebudeme, protože pokud tento zákon nebude, tak narazíme na desítky výkupů, které budou čekat jenom na to, jak si zhodnotí své pozemky, a je jim úplně jedno, co bude dělat zbytek společnosti. A to je cíl, který tady je.
S drtivou většinou ano. Dovolte, abych ještě jednou poděkoval za tu diskuzi.
To bylo závěrečné slovo pana ministra. Omluvy. Paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá od 13.30 do konce jednání z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Martinů od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan předseda Michálek se do začátku hlasování omlouvá ze schůze.
Děkuji. Vím, že jsme už dlouho u tohoto zákona, ale musím stručně říct dvě věci jako zpravodaj v tom závěrečném slovu. V debatě proběhl test ústavnosti. Chci připomenout, že ta naše poslanecká novela, dva roky stará, je někde u Ústavního soudu. Já bych byl moc rád, kdyby Ústavní soud rozhodl, a jsem smutný z toho, že nerozhodl. Protože ať tak či onak, každé to rozhodnutí by bylo správné. Ono by nám pomohlo a navedlo by nás v těch dalších úvahách a přípravě, jestli ta příloha, kterou teď máme, je správná cesta, nebo není. Já když jsem mluvil s polským ministrem dopravy, tak on mi dal úsměvný příklad. Když zahajovali jednu ze svých staveb severně od našich hranic a jel na zahájení, tak měl avízo, že tam budou občané protestovat. Přijel s obavou, co se bude dít, a dámy a pánové, věřte nebo ne, ti lidé tam protestovali za to, že chtějí být také vyvlastněni a že chtějí být také vykoupeni. Protože polský stát umí nabídnout dobrou cenu za ty jejich nemovitosti. A věřím, že třeba i tomu se budeme alespoň trochu u nás blížit. Poslední věta. Prosím, abyste mi to povolili a nezlobili se na mě, pokud budu trochu nostalgický. My jsme ho opravdu posunuli hodně daleko od toho původního znění v jednotlivých evolučních krocích, které na sebe navazují a posouvají se i v rámci toho veřejného mínění. A věřím, že dneska je to návrh opravdu kvalitní, silný, ambiciózní, který dává státu efektivní nástroje na to, abychom dostavěli, dokončili, tu klíčovou infrastrukturu silniční a také železniční, abychom rozjeli stavby vysokorychlostních tratí. My opravdu chystáme i nové způsoby financování té infrastruktury - PPP projekty, Národní rozvojový fond.
Děkuji. S přednostním právem nyní vystoupí pan poslanec Černohorský zastupující předsedu klubu Pirátů, předseda klubu je omluven.
Děkuji za slovo. První, že ty jaderné elektrárny, tam nejde o spekulace s pozemky. Protože vy stavíte už na pozemcích nebo na místě, kde teď ta jaderná elektrárna je. A druhá věc. To znamená, teď to nemá úplně souvislost s tou současnou projednávanou novelou, ta už byla zařazena do té poslanecké.
A nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nemohu dát slovo.
Já teď navrhnu proceduru v souladu, jak ji navrhl a pro vás připravil garanční hospodářský výbor. Samozřejmě je možno dát protinávrh k té proceduře a dát návrhy na jiný postup. Rozhodneme o tom hlasováním. Návrh procedury je následující. Druhý krok návrhy legislativně technických úprav. Dále jednotlivé návrhy. Následují tři pozměňovací návrhy poslance Mariana Jurečky v pořadí L1. Dále v logickém pořadí, v obsahovém pořadí, jednotlivé celky hospodářského výboru. Dále návrh B poslankyně Zuzany Ožanové. Další krok provazba dvou návrhů. Návrh C poslance Petra Dolínka. Dále poslední provazba. Návrh G poslance Jana Birkeho. A nyní už série jednotlivých pozměňovacích návrhů. Závěrem navrhuji hlasovat návrh zákona jako celek.
Děkuji. Ano, pan poslanec Černohorský a pan poslanec Třešňák se také hlásí. Ano, prosím máte slovo.
Já myslím, že jste to řekla úplně perfektně. Hlasování číslo 287, přihlášeno 142 poslanců, pro 141, zdržel se 1, proti žádný. Prosím.
Děkuji. Pak je tu návrh technických úprav.
Hlasování číslo 288, přihlášeno 143 poslanců, pro 142, proti žádný. Hlasování číslo 290, přihlášeno 144 poslanců, pro 127, proti 15, návrh byl přijat.
Stanovisko ústavně-právního výboru je souhlasné.
Ano, můžete nám ho říct klidně v tom bloku, jak hovoříte, paní zpravodajko, abych já už potom předal slovo. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 294, přihlášeno 144 poslanců, pro 142, proti žádný.
Já to nechci jako zpravodajka více rozvádět, ale nedoporučili jsme ho.
Děkuji za slovo.
Prosím, paní zpravodajko. Návrh byl zamítnut. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji.
S dalším protinávrhem vystoupí pan poslanec Třešňák. Prosím, máte slovo. Nejprve budeme hlasovat o protinávrzích tak, jak zazněly. První protinávrh přednesl pan poslanec Černohorský, s tím se vyrovnáme hlasováním v tuto chvíli. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Druhý protinávrh přednesl pan poslanec Třešňák, o tom zahajuji hlasování nyní.